Děkuji, omlouvám se ještě dodatečně.
Zkusíme ocitovat některé výroky některých politiků ČSSD. Kauza lithium je podle mého názoru uměle vytvořený příběh a zplodilo jej marketingové oddělení hnutí ANO. Dlužno dodat, že zejména komunisté," říká Jan Chvojka, "se své role zhostili s nebývalou vášní. "V zájmu čeho se tady předkládají společnosti ty lži? On sám mluví o ďábelské koalici ANO, SPD a KSČM, ale mají důvěru a počkají, než je někdo zradí. Ale to jsou, dámy a pánové, přece estébácké metody, které, zdá se, agentu Burešovi nejsou vůbec cizí. Proč jste tedy zuby nehty tu vládu tak dlouho drželi? Já bych řekl, že obě delegace se setkaly a v přátelské a soudružské atmosféře si vyříkaly staré křivdy, přizvaly jako spravedlivé soudce komunisty a vytvořily novou vládu, ve kterou mají důvěru zejména ti sociální demokraté. Docela jednoduše. O tom by nám mohli vyprávět Martin Stropnický, Robert Pelikán či Karla Šlechtová. Čeká to i ostatní. Otázka není, zda k tomu dojde, ale kdy k tomu dojde. Mladý ministr zdravotnictví odvolal ředitele nemocnice, kterého sám jmenoval, z důvodu, že je trestně stíhaný. Pochvala, pane ministře, opravdu. Měl by tento princip platit i pro člena vlády? Měl by tento princip platit i pro předsedu vlády, když platí pro ředitele nemocnice? Ano, referendum bylo, účast byla dobrá, výsledek jasný, všichni spokojení až na to, že Jan Hamáček není schopen prosadit to, o čem to referendum bylo. Pět ministrů, z toho jeden se měl jmenovat Miroslav Poche. Nevím, kdo v České republice věří tomu, že Miroslav Poche bude ministr zahraničí. Minimálně Jan Hamáček a Miroslav Poche se tváří, že ano. Omlouvám se, od včerejška, už je po půlnoci. Já jsem je tam prostě nenašel. Já bych si to nedovolil tvrdit. Richard Brabec ano. Ale taky našel shodu s KSČM a se sociální demokracií. Proto nebudu mluvit o tom programovém prohlášení, to je úplně bezcenný dokument, to, co je uvnitř. I když to byl rozpočet, který jsme zdědili.
Nicméně ještě bych si dovolil takový krátký komentář. Potom tady hodně zaznívá i v mediálním prostoru a zaznívá to i dnes, že tato vláda má jenom toleranci komunistů. Není tam žádná jiná varianta. Nikoli tolerujete.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto volby se už nesly dosti značně v tom, že přicházeli lidé, kteří historicky nevolili, a přicházejí lidé, kteří třeba v těchto volbách volili poprvé. Politici byli dlouhou dobu zvyklí, že to do těch lidí, voličů, takhle nasypou přes tu televizi a takhle to naflákají do těch novin, ti lidé si to přečtou. Ta vědomostní společnost, o které jsem mluvil, to je prostě společnost svobodných, digitálně propojených lidí, kteří si ty informace sdílejí.
Já vám děkuji a ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Končím rozpravu. Jako prvního jsem vylosoval poslance pana Tomáše Martínka. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Zahajuji hlasování.
Snažím se najít motivaci těch tří stran, proč vlastně vytvořily tuto vládu, která je vytvořena pouze z mocenských důvodů, z žádných programových. Za tuto cenu, že Andrej Babiš je premiérem, obětovali mnohé. Obětovali porušení posledního polistopadového tabu, že komunisté do vlády nepatří. Můžete říkat, že nejsou v koalici, nebo jsou. Oni rozhodli, že Miroslav Poche není ministr. Zaplatili také jasně levicovým programem. Našli jste ho v programovém prohlášení vlády? Tak ti udělají cokoliv, aby u toho byli. Tomu také rozumím. A pak je tu ten třetí partner - 269 dnů od schůze o lithiu. Pamatujete si, co jste slyšeli? Pamatujete si, co padlo na vaši hlavu? Všechno jste spolkli! Všechno jste si nechali líbit! A tak to bude i dál. Všimli jste si té panické hrůzy sociálních demokratů z opozice? Co budeme dělat v opozici? Ježíši, my bychom se tam ztratili, musíme do těch vládních křesel. Jinak si to neumím vysvětlit. Připomeňme si hrdinné podmínky sociálních demokratů k podpoře vlády ve volební kampani.: Potom moudrý sjezd rozhodl, že je to velmi závažný problém. Pak to byl velký problém, pak to byl malý problém, dneska to už není problém. Poté, co poprvé zkrachovala jednání mezi ANO a ČSSD, přišel, nevím přesně kdo, ale byla idea vlády, jednobarevné vlády ANO s podporou KSČM a SPD, kterou odmítlo širší vedení hnutí ANO. Ti si stanovili tři nepřekročitelné podmínky. Výsledek: nula. Třetí podmínky byla, když odejdou všichni, když dají demisi všichni ministři za ČSSD, asi pět, podle mě dneska mají tři, ale dobře, tak když všichni tři , vláda podá demisi. Když jedna strana odejde, tak koaliční smlouva prostě neplatí. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který zavede nový způsob kontroly státu nad občany, nové pokuty, nové sankce bez toho, že by se zrušily nebo omezily starší či jiné. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který zvýší administrativní zátěž malých a středních podnikatelů. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který vyvolá nutnost vyššího počtu administrativních zaměstnanců státu. Nepodpoříme žádný návrh zákona o daňových či odvodových povinnostech, které by podstatným způsobem nesnižovaly daně nebo odvody. Ještě mají tři, za osm let se to možná stihnout dá. Využijeme všechny politické prostředky a nástroje, které máme v Poslanecké sněmovně a v Senátu, abychom prosadili zvýšení čistých mezd pro všechny zaměstnance cestou snížení daní, abychom prosadili významné snížení odvodů. Budeme prosazovat velký právní úklid v zákonech. Budeme chránit malé a střední podnikatele, budeme chránit samosprávy před dalšími nesmyslnými povinnostmi. Představujeme jasnou a demokratickou alternativu k současné vládě. S některými se znám mnohem déle, než jsme se stali poslanci, a mnozí z nich tvrdí, že jsou pravicově orientovaní. Tak teď to ještě možná platí. Já vám jenom připomenu jména některých poslanců, kteří budou podporovat dnes aktivně vaši vládu. No dobře, tak budu říkat radikální levice. Dobře, tak konzervativci, v závorce stalinisté, z extrémní levice, v závorce radikální levice: Miroslav Grebeníček, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič. Tito a další budou ode dneška vaši parťáci. Ať vás už ani nenapadne říkat, že jste pravicově orientovaní politici! Primátor Brna Petr Vokřál se velmi rád označuje za pravicového politika. Také pan primátor Ostravy Macura se rád označuje za pravicového člověka. Žádný pravicově orientovaný člověk, žádný pravicově orientovaný politik nemůže hlasovat pro vládu postavenou na hlasech komunistů.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Než přistoupíme k projednání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Miloši Vystrčilovi a Jiřímu Voseckému v Poslanecké sněmovně. Otevírám bod
Děkuji, pane předsedo. Nyní ale dovolte, abych přednesla jednotlivé důvody. Trestali bychom tedy ty, kteří zůstali na trhu práce déle, a to si myslím, že je velmi nespravedlivé. Pozměňovací návrh Senátu byl odůvodňován především tak, že je potřeba odměnit ženy, které celý život pečovaly a vychovávaly své děti, zvýšeným důchodem. Já se domnívám, že dostat zvýšený důchod o tisíc korun 25 let poté, co nastoupí tyto ženy do starobního důchodu, není systémové řešení. Domnívám se, že problematiku nižších důchodů - a upozorňuji na to, že ženy mají v České republice nižší penze o jednu pětinu - je potřeba řešit systémově a od začátku nastoupení do starobního důchodu. Domnívám se také, že by toto opatření mělo být součástí důchodové reformy. Dovolte, abych to ilustrovala na konkrétních příkladech. Toto nemá žádné logické a věcné zdůvodnění. To je opravdu velmi nesystémové. Čtvrtý důvod, proč podporuji vládní verzi návrhu. Podle nově navrhovaného přechodného ustanovení má zvýšení důchodcům, kteří splnili stanovené podmínky, náležet od splátky důchodu splatné v lednu 2019, a to bez žádosti. Upozorňuji ale - protože plátci důchodů neevidují první splátku důchodu, protože zákon a důchodový systém tento pojem nezná, nemůžeme zvýšení v lednu automatizovaně provést. Nejedná se o elektrizované informace. To bude též znamenat, že plátci důchodů nebudou stíhat vyřizovat v daných lhůtách ani běžné žádosti o přiznání důchodu, například při dosažení důchodového věku. Jenom pro vaši informaci, Česká správa sociálního zabezpečení vydává ročně přes 330 tisíc rozhodnutí. Pokud by prošel senátní návrh, tak bychom museli dodatečně během několika málo týdnů vydat dalších 400 tisíc rozhodnutí o zvýšení důchodů o tisíc korun. K pozměňovacímu návrhu vyslovuji tedy zásadní nesouhlasné stanovisko, a to z věcných i právních důvodů, které jsem právě rozvedla, a které, jak jistě věřím, pečlivě a objektivně zvážíte.
Já vám děkuji. Teď, abych byl korektní - s přednostním právem se již dříve přihlásil pan předseda Gazdík, ale až jako první v rozpravě, chápu to správně? Takže teď pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedo, hezký den, milé kolegyně, milí kolegové.
Já si jenom dovolím připomenout, že jsou to tedy dvě miliardy - senátní návrh navíc, a pro porovnání se jedná o třetinu nákladů, které chce stát a vláda Andreje Babiše ročně věnovat na slevy na jízdném pro seniory a studenty do 26 let. I o tomto argumentu se tady dnes hovořilo. Třetí důvod. K tomu mám, vážení kolegové, snad jediné. Podívejte se prosím zpětně do důvodové zprávy, která doprovázela původní vládní návrh, a připomeňte si, jakými plytkými argumenty úředníci zdůvodňovali, proč se má přilepšit pouze seniorům nad 85 let věku. Oproti tomuto formálnímu zdůvodnění vládního návrhu podle mého názoru představuje ten senátní naprosto systémové řešení. Čtvrtý důvod. Senátní návrh prý zvýhodní lidi, kteří odešli do důchodu předčasně. K tomu mám následující argument. Předložené zobecnění má navíc svou zásadní pozitivní stránku. Senátní návrh může pomoci ženám, které vychovaly děti a skutečně odešly do důchodu dříve a dnes pobírají nižší důchody než muži. Někdy to opravdu jsou pouze almužny. Měl jsem za to, že právě boj za vyšší důchody žen si za svou prioritu stanovila i nová paní ministryně práce a sociálních věcí. Alespoň to deklarovala ve svých dosavadních vyjádřeních. Pátý a poslední důvod. Návrh by přinesl byrokracii spojenou s určením první výplaty důchodu. Jsou lidé, kteří se o výši důchodu soudí, a z toho důvodu ani první výplatu nedostanou. Tady mám pocit, že jsem citoval někoho z kolegů pirátů. Vážené dámy a pánové, jiné věcné argumenty proti předloženému senátnímu návrhu zákona o důchodovém pojištění jsem neslyšel a myslím si, že také ani v té dnešní debatě nezazněly. Možná závěrem. Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste ještě jednou zvážili své rozhodnutí a podpořili senátní návrh zvyšování důchodů. Já jsem přesvědčen, že tady nejde o politický střet. Jde o naši společnou snahu narýsovat pravidla, díky kterým bude mít z momentálního ekonomického růstu prospěch co největší skupina seniorů. Naopak z něj vychází a pouze ho rozumným způsobem koriguje. S třetinovými náklady proti slevám na jízdném můžeme téměř okamžitě vypomoci 150 tisícům lidí s nejnižšími důchody. Poslední dovětek nebo poslední poznámka, také už to tady dnes zaznělo. Já se odvolávám na usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme přijali, když jsme tento návrh projednávali na plénu Poslanecké sněmovny ve třetím čtení.
Děkuji, pane poslanče. A jako poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Proto jsem se rozhodl, že jakoukoliv šanci, která povede ke zlepšení finanční situace našich seniorů, budu vždy podporovat. Nepřeji žádnému z vás poslouchat ty argumenty a to, jak vám ti lidé se slzami v očích vykládají, že prostě nemají na základní potraviny, protože si musí kupovat léky a chtějí nějak fungovat. A ta jedna část, o které se teď bavíme, je pouze ta dílčí část 85 let, nebo jiný systém navýšení důchodů.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde tlumočil stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL k projednávanému tisku. Podpoříme právě tu skupinu, která má ty penze nejnižší. Rád bych tady připomněl, že na půdě Poslanecké sněmovny jsme my jako klub KDU-ČSL předkládali pozměňovací návrh už při tom projednávání, který směřoval k navýšení penze o 500 korun na každé vychované dítě. Já bych nerad tady další čtyři roky, tři roky hovořil o tom, že budeme čekat na důchodovou reformu. Učiňme to nyní a samozřejmě budeme to následně implantovat do důchodové reformy. To je správný postup. Ale podpořme ženy matky tímto způsobem. Věřím, že i po slovech paní ministryně k tomuto se vláda následně přikloní.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já musím říci, že už tady zaznělo mnohé. Myslím, že by to bylo opravdu na nějakou ekonomickou cenu. Tohle mně přijde opravdu velmi nešťastné a myslím si, že bychom se toho měli vyvarovat a ti, kteří takto argumentují, by na to měli pomýšlet. K tomu má sloužit samozřejmě reforma penzijního systému. Minulá vláda se k tomu stavěla velmi zdrženlivě, jestli mám být takto hodně eufemistická, protože opravdu v jejím případě se o žádné snaze ani mluvit nedalo. Už tady ty otázky zazněly od kolegů, stále jsme neslyšeli odpověď. Takže doufám, že paní ministryně ještě vystoupí a řekne nám svoji představu o tom, jak by to mělo být řešeno. Ale my jsme už několikrát nabídli pomocnou ruku. Znovu ji tady nabízím. Volební období utíká poměrně rychle, a než se nadějeme, tak budeme na jeho konci. A projednat tak zásadní věc, jako je důchodová reforma, určitě potrvá dlouhé měsíce. TOP 09 podpoří senátní návrh.
Děkuji, paní poslankyně.
To je prostě fakt. Nicméně tak ten návrh nestojí. Ten návrh bude pokračovat dál a postupem času dojde k zvýšení té hranice na 90 let ze stávajících 85, které jsou ve sněmovní verzi. To také nepovažujeme za správný princip. To je myslím asi hlavní důvod této vlády vůbec s tímto problémem pohnout.
Nyní v rozpravě vystoupí paní poslankyně Šafránková. Pan poslanec Růžička se omlouvá v době od 12.00 do 19.00 hodin z rodinných důvodů.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanci SPD senátní návrh o důchodovém pojištění podpoří a kvůli našim seniorům chci o podporu toho návrhu požádat i vás, poslankyně a poslance napříč celým politickým spektrem zde ve sněmovně. Sociální situace našich důchodců je v tuto chvíli často nedůstojná jak pro muže, tak i pro ženy. Ceny komerčních nájmů dosahují skoro ve všech oblastech celé České republiky takové výše, že i pro pracující je bydlení nejvyšší položkou rodinného rozpočtu. Například ženám, které vychovaly alespoň jedno dítě, je dnes od 78 let a více a vládní návrh zákona by se na ně tak nevztahoval. Přitom patří k těm, kteří se o rozvoj naší společnosti zasloužily nejvíce. Celkově se jedná o několik set tisíc lidí, kterých by se tento návrh týkal. Jsou to statisíce různých příběhů a osudů a každému tato částka trochu usnadní placení nájmu nebo léků a umožní prožít stáří přece jen o trochu důstojněji. Z těchto důvodů vás chci požádat o podporu senátního návrhu zákona o důchodovém pojištění. Děkuji vám za vstřícnost. Ne za sebe, ale hlavně za naše seniory.
Jeho přihláška zůstává v platnosti, ale v souladu s jednacím řádem ztrácí pořadí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Proto se dal parametr i věk 85 let a proto se i řeklo, a to jste si schválili vy všichni kromě ČSSD a Komunistické strany Čech a Moravy, že budete připravovat reformu důchodovou a že chcete změnit systém.

Důchodová reforma je v nedohlednu. To je všechno, co jsme udělali. To je naprostý nesmysl a nedovedu si představit, že by to někdo nedokázal zúřadovat. Minoritní! Prostě není to zásadní problém. Je to pár lidí, kteří by měli ty problémy, které tady pan poslanec Ferjenčík říkal. To je celé.